Kdo je proti? Můžete pane ministře odůvodnit tuto zprávu.
Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel nad územím České republiky za posledních pět let. Za účelem pobytu na území České republiky bylo uskutečněno celkem 195 pozemních a 211 leteckých přeprav ozbrojených sil jiných států.
Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu končím.
Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je bod Předložený návrh postupně uvedou ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Ostatní země jsou z hlediska obchodního významu, musím říci, spíše marginální. Některé její části spadají do pravomoci členských států, některé části do pravomoci Evropské unie.
Nyní prosím, aby z pověření vlády uvedl návrh pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolega Zaorálek už toho většinu řekl. Chtěl bych zdůraznit, že tato smlouva je v zájmu České republiky, jejích firem, jejích exportérů.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pánů ministrů, případně pana zpravodaje. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru.
Je to zbavení osobní svobody nebo tolerance států vůči tomu, že někdo je takto zbaven osobní svobody a někam ukryt nebo odvlečen. Bohužel těch případů je velké množství. Dříve to byla Jugoslávie, Čečensko, pak Kolumbie, Kongo, Barma, Srí Lanka.
Myslím si, že bychom to měli přikázat jako vždy zahraničnímu výboru.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Pokud Sněmovna nebude protestovat, dám slovo ještě panu předsedovi. Já se velmi omlouvám panu předsedovi ještě jednou, že jsem nepostřehl jeho přihlášku. Pan ministr má zájem o odpověď.
Rozhodně.
Děkuji, pane premiére. Je tomu tak.
A druhá věc mě trošku překvapuje. Děkuji.
Poprosím pana premiéra o reakci.
A pokud tady to bude jenom trochu možné, tak to zrealizujeme. Musím říci, že klíčové pro uzavření té dohody bylo najít nějakou cestu kooperace s Tureckem, tak abychom zastavili nelegální migraci, která z Turecka do Evropy mířila. Ona už je takto složitá i díky kurdskému problému, díky tomu, že na hranicích Turecka se válčí, že je tady problém uprchlíků z Afghánistánu, kteří se snaží také dostat přes Irák a Turecko do Evropy. A předpokládám, že Turecko by i do budoucna mělo mít zájem s Evropou kooperovat na regulaci nelegální migrace.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Valentu, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, asi se shodneme na tom, že v médiích lze vyposlechnout rozličné perly. Cituji: "KSČM - to je strana, která má stále v programu socialismus, což je něco, co není úplně v souladu s ústavním pořádkem České republiky." Pane premiére, co říkáte na takováto neinformovaná, snad až společensky nebezpečná tvrzení vzešlá z platformy média veřejné služby? Nemyslíte si, že se potom nelze divit, že nízkou informační kvalitu některých publicistických a zpravodajských pořadů setrvale kritizuje velká část naší veřejnosti, a oprávněně? Aspekt, že je teď předvolebně napadána komunistická strana, bych částečně upozadil. Už jsme si na to trošku zvykli. Co na tyto prozatím nesmělé pokusy dehonestace samotného socialismu, celoevropsky akceptovatelného myšlenkového rámce, médii naší služby jako představitel strany, která socialismus trvale frekventuje i ve své politické činnosti a je také členkou Socialistické internacionály, říkáte? Nevadí vám to? Děkuji za odpověď a váš osobní názor.
Děkuji a poprosím pana premiéra o reakci.
Ty má Poslanecká sněmovna. Socialistickými se nazývaly různé režimy, různé politické strany. S některými z nich by nikdo z nás určitě nechtěl mít nic společného. Zažili jsme tady i režim, který se nazýval socialistický, který ale nebyl demokratický. Je to spíše na odborný seminář.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám, pane premiére, za vaši odpověď. Pro se vyslovilo pouhých 67 poslanců.
Pane premiére, budete reagovat? Není tomu tak.
A nejenom to!
Snad neřeknu žádné tajemství, když řeknu - snad to nebude znít ani chlubivě - když řeknu, že asociace velmi ocenila přístup Ministerstva životního prostředí a státního fondu, protože sama říkala, že je to postoj, který je velmi nadstandardní.
Prosím, pane poslanče.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v tomto týdnu dostali žáci základních škol v Ústeckém kraji novou učebnici anglického jazyka, která se jmenuje Anglické gramatické hry. Učebnice byla rozdávána tři týdny před krajskými volbami a byla vydána částečně i za peníze z krajského rozpočtu. V této učebnici se jedná o jasné zneužití dětí k politické kampani a uvedený paragraf zákona je popírán. Nemluvě o kvalitativní úrovni učebnice. Jak Ministerstvo školství, potažmo Česká školní inspekce zajišťuje kvalitu vydávaných učebnic? Vážená paní ministryně, žádám vás o jasné stanovisko. Je dle vás uvedený případ v souladu se zákonem? Nebo se nám opět vrací doba, kdy k nám budou promlouvat krajští komunističtí tajemníci? Uvědomujete si, že to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné, se dnes postupně stává normou?
Prosím, pane poslanče.
Vážený pane ministře, již přes rok je plně účinný zákon o státní službě, který měl za hlavní úkol stabilitu státní správy, její zprofesionalizování a odpolitizování. Namísto toho se však doslova zabetonovala. Mnozí zkušení úředníci odešli. Ti, co měli odejít, zůstali. V řadě oblastí jsou nejednoznačně vypisována výběrová řízení. Uvedu jeden příklad. Podle mě dělat ředitele odboru veřejných zakázek na Ministerstvu zdravotnictví a na Ministerstvu školství či jiném ministerstvu je téměř identická činnost, která se liší jen předmětem zadání. Respektive sice s vysokou školou, ale odborně úplně mimo. Chyb je ale daleko více. U sekce pro strategie bychom očekávali, že to může být právník, ekonom nebo sociolog. Ale obsadit takový post odborníkem majícím magisterský stupeň v managementu výtvarné kultury se zdá být zcela pochybné. Není to účelové manipulování s výběrovým řízením?
Bude mu odpovězeno písemně. Pan poslanec Radim Holeček bude interpelovat nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci EET a reklamy.
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci velmi, ale velmi nepovedené televizní reklamy na elektronickou evidenci tržeb. V tomto majstrštyku se snažíte voliče přesvědčit, jak je EET skvělá věc. Všechny postavičky se usmívají a slibují, jak bude vše skvělé. No nebude to skvělé. Reklama je postavena na příslibu toho, co se může pořídit za 18 miliard. Udělal byste jim líp.
Paní poslankyně Anna Putnová bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni školství ve věci ombudsmana.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážená nepřítomná paní ministryně školství, můj dotaz se týká školského ombudsmana. Ta první se týká postavení ombudsmana ve struktuře ministerstva. Za druhé zajištění jeho nezávislosti.
Pan poslanec František Vácha bude interpelovat taktéž paní ministryni školství ve věci plagiátorství na Univerzitě Pardubice.
Děkuji za slovo. Nicméně předseda školského výboru profesor Zlatuška se několikrát vyjadřoval v médiích ke kauze plagiátorství na Univerzitě Pardubice. Tak si dovolím vystoupit sám. Plagiátorství, tedy krádež duševní práce vědeckých výsledků a jejich publikování pod jiným jménem, je jeden z nejtěžších zločinů na akademické půdě. Co ale odpověděl rektor pardubické univerzity profesor Ludwig na žádost mladého vědce, je šokující.
To znamená na základních a středních školách. Nechci vůbec kraje podezírat z něčeho takového, že by ty peníze chtěly krátit. To znamená, je tam jakýsi manévrovací prostor pro to odměnit dobré učitele, motivovat učitele z hlediska jejich vedoucích pracovníků. Takže to je otázka pedagogických pracovníků. Opět je to zhruba třetí zvýšení tarifních platů učitelů za poslední tři roky. Takže je to vlastně zdvojnásobení tempa růstu platů oproti letošnímu roku. My potřebujeme zvýšit motivaci pro absolventy pedagogických fakult, kterých není málo. A když už do školství skutečně jdou, tak aby tam vydrželi. Zejména aby tam vydrželi i v situaci, kdy si třeba založí rodinu a samozřejmě ty nároky na příjem tam výrazným způsobem vzrostou. Jde také o to, abychom zajistili dostatek prostředků na reformu regionálního školství. To znamená, budeme financovat výuku. Protože to samozřejmě v minulosti vedlo k tomu, že i třeba školy, zejména zmíním střední školy, se snažily udržet studenty doslova za každou cenu jenom proto, aby nepřišly o toto financování, které bylo výrazně postaveno právě na počtu žáků. Čili pokud provedeme tuto reformu financování regionálního školství a zvýšíme ještě dále platy učitelů, tak si myslím, že bychom se mohli dostat do situace výrazně lepších podmínek pro zvýšení kvality ve vzdělávání.
Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane premiére. Vláda bez transparentního výběrového řízení prodloužila smlouvu s firmou Kapsch na výběr mýtného v České republice. Jsou policií a státním zastupitelstvem stíhány, jsou pokutovány v evropských fondech. Tady jde o kontrakt v řádu miliard korun. Sleva, kterou Kapsch nabídl, neobstojí při otevřeném výběrovém řízení. Mohla být dle našeho názoru mnohem vyšší. Proto se vás jako premiéra ptám, jaký bude postup vlády, pokud Úřad na ochranu hospodářské soutěže konstatuje, že chyba nastala a smlouva se neměla uzavřít. Děkuji za odpověď.
Prosím máte slovo.
Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, paní místopředsedkyně, tohle je asi jeden z nejvážnějších problémů, který naše vláda musí řešit. Ta stávající smlouva byla vysoutěžena před rokem 2006 a byla uzavřena v roce 2006 na deset let. To byl, řekněme, ten hlavní cíl, který vláda měla. To byl ten hlavní důvod, proč nedošlo k realizaci toho otevřeného výběrového řízení, tak jak o tom byla vláda ze strany Ministerstva dopravy informována. Právě i na základě smluvní dokumentace, která byla uzavřena v letošním roce na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které realizovalo Ministerstvo dopravy. Nepochybně, tak jako jakékoliv rozhodnutí, které se týká soutěžního práva v naší zemi, podléhá tato věc eventuálnímu přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Pane premiére, připravuje se v současné době vláda i na tu eventualitu, že to výběrové řízení, které vlastně nebylo, a ten způsob, jaký vláda zvolila při smlouvě s Kapschem, může být antimonopolním úřadem shozen či napaden? Protože z mého pohledu je to nezákonný způsob. Děkuji za odpověď.
Poprosím pana premiéra o reakci.
To znamená, nechci teď hodnotit postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vláda celou dobu trvala a trvá na tom, aby bylo připraveno otevřené technologicky neutrální výběrové řízení, které by bylo ještě zahájeno podle schváleného harmonogramu ve funkčním období této vlády, s tím, že to období nejvýše tří let, tak jak vyplývá z těch rozhodnutí učiněných Ministerstvem dopravy, by právě mělo být využito na to, aby proběhla tato otevřená soutěž a současně byla získána potřebná součinnost stávajícího provozovatele mýtného systému.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karla Raise, aby přednesl svoji interpelaci. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne. Jedná se o dodržování smluv, které byly přijaty v březnu tohoto roku ohledně bezvízového styku. Jaký je zájem vedení EU, zejména paní Merkelové o tuto smlouvu? Z mého pohledu je odpověď jasná. Proto mám dva následující dotazy a děkuji dopředu za odpověď. Za druhé.
Prosím všechny poslance, aby hlídali časový limit a nepřekračovali ho, protože obírají svoje kolegy o čas. Prosím, máte slovo.
Já myslím, že nebude žádný problém, aby tato dohoda byla postoupena také členům Poslanecké sněmovny, abyste ji měli k dispozici. Byla to vlastně dohoda mezi Evropskou unií, to znamená orgány Evropské unie, a Tureckem jako takovým. Cílem té dohody, což je věc, kterou pokládám za důležité připomenout, bylo zajistit, že budou z Řecka do Turecka vraceni nelegální uprchlíci. To je teď momentálně situace, která je nastavená. Vedle toho byly dohodnuty některé další věci. Byl dohodnut příspěvek pro Turecko na financování pobytu uprchlíků v Turecku. Druhá věc, která byla dohodnuta na základě požadavku Turecka, že bude tedy připravena otázka vízové liberalizace. Turecko původně deklarovalo, že je schopno splnit podmínky pro zavedení vízové liberalizace do poloviny letošního roku. To se nestalo. Jak je možné to kontrolovat? A ten přístup bude striktní. To znamená, my přistupujeme k té věci striktně, trváme důsledně na splnění těchto podmínek. Nechceme tady žádnou benevolenci, nechceme cokoliv podcenit.
A to je všechno! Ještě bych chtěla dodat, že v Evropské komisi se projednává nedovolená podpora -
Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale vaše dvě minuty uplynuly. Poprosím pana premiéra o odpověď.
Ale ukazuje se, že ty byty nebyly vloženy jenom do OKD v době, kdy se dělala privatizace OKD, ale ty byty byly bohužel vloženy i do jiných společností předtím, než tyto společnosti byly privatizovány, a pak samozřejmě je velmi složité, jakým způsobem s těmi byty následně bylo naloženo. Čili tehdy vlastně v roce 1990 tehdejší vláda vložila byty do OKD, a tím se podle mého názoru vytvořil velký problém. Ale taky tím, že obce a města, které měly akcie OKD, tak je prostě prodaly. To znamená, stát přišel o majoritu v OKD. Ale stát už neprodával byty, stát prodával akcie, minoritní podíl v akciové společnosti. Ty byty bohužel byly vloženy v roce 1990 a to si myslím, že byla ta největší chyba, která se stala. A my se v tuto chvíli snažíme udržet v OKD zaměstnanost a rozložit útlum těžby v OKD do několika let, aby nedošlo k vážným problémům sociálního charakteru v Moravskoslezském kraji. Čili tímto se vláda velmi intenzivně zabývá. Já se domnívám, že je nedodrželi, ale z hlediska rozhodnutí soudu v té věci to úplně takto posouzeno nebylo.
Děkuji.
Ty byty nebyly jen tak vloženy v souladu s platnými zákony a předpisy. Já jsem přesvědčena o tom, že to tedy snad víte. Tak proč něco další vlády, i ta vaše, proč jste něco neudělali pro to, aby se toto napravilo? A jestli se s tím něco opravdu neudělá, tak ji povlečeme dál.
Poprosím pana premiéra o odpověď.
Už jen dvě poznámky. Nicméně už je to 25 let. Je to 25 let zpátky, kdy se tato věc odehrála. To je první poznámka. Privatizovat kupony doly podle mě nebyl dobrý nápad. Evropská komise posuzovala pouze to, jestli ten prodej minoritního podílu akciového byl v souladu s evropským právem, nebo ne. Ale nemohla zkoumat to, co se odehrálo před vstupem do Evropské unie, i v souvislosti s tím, že tam byly vloženy byty, a v souvislosti s tím, že tam byla divoká privatizace.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova. Připraví se paní poslankyně Kovářová.
Vážený pane premiére, občané Velké Británie se, byť relativně těsnou většinou, vyjádřili pro odchod z Evropské unie.